To byla šestá interpelace.
S potěšením vnímám zlepšující se postavení naší země v rámci euroatlantických struktur stejně jako úspěšné prosazování našich národních zájmů v mezinárodním prostředí. Se svými sousedy máme vynikající vztahy, možná nejlepší v celé naší historii. Vzájemné kontakty a spolupráce jsou charakterizovány mimo jiné vysokou provázaností mezi státními i nestátními institucemi. Vážený pane premiére, zajímal by mě vývoj vztahů na vládní úrovni mezi Českou republikou, Slovenskem a Polskem. Čeká vás společné jednání jak se slovenskou, tak s polskou vládou. Mohl byste nám sdělit, s jakými prioritami a cíli na jednání jedete?
Poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, pane premiére.
Vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, naše vláda se snaží klást velký důraz na komunikaci s našimi sousedy v regionu střední Evropy. Letos navážeme na mezivládní dialog, tak jak byl zahájen už za předcházejících vlád. Myslím si, že je důležité, abychom i tady s polskou vládou našli pokud možno společnou řeč. Jedním z klíčových témat bude debata o dočerpání evropských fondů. Rádi bychom společně vytvářeli tlak na Evropskou komisi, aby nám umožnila dočerpat co nejvíce finančních prostředků. Dalším tématem je spolupráce v oblasti obrany. Chceme rozvíjet diskusi o možnostech společné ochrany vzdušného prostoru České republiky a Slovenska. Tam jsou některé projekty na české straně, které bychom rádi urychlili. Takže tolik jenom velmi stručně k těm hlavním tématům. Jenom chci připomenout, že mezivládní dialog v plném formátu má Česká republika nastaven se slovenskou vládou.
Děkuji panu premiérovi. Budou to velmi náročná jednání.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, jistě jste zaznamenal, že v březnu tohoto roku byla v Číně založena nová investiční banka s názvem Asijská banka pro investice do infrastruktury, která svým způsobem konkuruje Světové bance. Zřejmým důvodem pro její vznik je nestabilita amerického dolaru jako světové měny, která není kryta zlatem. Abych to řekl krátce, všichni kromě Spojených států a Japonska jsou už takzvaně na palubě, přičemž je ale nutno dodat, že Japonsko o přistoupení do této banky vážně uvažuje. Moje otázka zní: Co na to Česká republika? Budeme také usilovat o členství? Nebo budeme poslušným lokajem ekonomických zájmů Spojených států amerických?
Děkuji, pane předsedající.
To byl tedy pan poslanec Šincl v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tento dotaz. Dalším důvodem je možnost převést po dokončení úseku 1109 na tuto trasu tranzitní dopravu z polské rychlostní silnice S3, jakmile to bude možné, tedy i při absenci předchozího úseku 1108 Jaroměř-Trutnov. Tyto argumenty jsme samozřejmě případně připraveni polské straně komunikovat na odborném setkání.
Já děkuji a ptám se pana poslance, chce využít svoji doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Já děkuji a předpokládám, že pan ministr nebude reagovat.
Děkuji, vážená paní předsedající. Jinou opravu daně z neuhrazených pohledávek zákon o DPH neumožňuje. Ovšem na druhé straně má však tento poskytovatel nárok na odpočet DPH u přijetí plnění také až okamžikem jejich úhrady. Je to samozřejmě problém cash flow státu. Nejste první, která se na to ptá.
Já děkuji a ptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Poprosím pana ministra o reakci.
Já s paní kolegyní souhlasím. My se snažíme zlepšit to podnikatelské prostředí, protože problém je samozřejmě vymahatelnost práva v naší zemi. Máme tady insolvenční mafie. Jsou tady skupiny, které kradou firmy. A samozřejmě plno podnikatelů bylo okradeno.
To znamená, tyto obce dva roky nebudou mít povinnost smlouvy zveřejňovat, opět, budou se moci seznámit s tímto systémem a budou se na něj moci připravit. Jeví se nám jako nejvhodnější dvě varianty: buď aby to bylo Ministerstvo pro místní rozvoj, které by mohlo využít stávající informační systémy, které se týkají veřejných zakázek, nebo eventuálně by to mohlo být Ministerstvo vnitra. Konkrétně Úřad vlády tyto smlouvy zveřejňuje od 1. ledna letošního roku a další resorty a centrální úřady se postupně přidaly. Ale souhlasím s tím, že systémovým řešením je registr smluv a je důležité, aby byl přijat a nastaven takovým způsobem, aby nepůsobil zbytečné administrativní a právní komplikace, ale současně pomohl k tomu, aby byly zveřejňovány výdaje veřejného sektoru v podobě právě těchto konkrétně uzavíraných smluv.
Paní poslankyně nemá doplňující otázku.
Je to asi proto, že Jižní Korea se stala jedním z nejdůležitějších partnerů, které Česká republika v Asii má. Jsem přesvědčen, že korejští investoři mají s Českou republikou pozitivní zkušenosti, což může povzbudit i další. Bohužel situace na severní Moravě není i přes tuto investici vůbec lehká. Například v Karviné je na jedno jakékoli volné pracovní místo fronta na úřadu práce, kde zde čeká 41 uchazečů.
Děkuji panu poslanci Šinclovi, prosím, pane premiére, o vaši odpověď.
Děkuji. Součástí toho je také podpora exportu a podpora ekonomické diplomacie. V oblasti Asie vidíme dvě klíčové země. Samozřejmě nechci podceňovat vztahy s těmi dalšími, ale vidím tam dvě silné ekonomiky, které pro nás jsou velmi zajímavé. Tou první je přirozeně čínská ekonomika a tou další je ekonomika Korejské republiky. Druhá investice by měla vytvořit necelých tisíc pracovních míst. Je to investice firmy Hyundai Mobis v mošnovské průmyslové zóně. Ta by měla vytvořit necelý tisíc pracovních míst v Moravskoslezském kraji. Jsem velmi rád, že výrazného obratu dosáhl také turistický ruch. My jsme skutečně uzavřeli s prezidentkou Korejské republiky dohodu o určitém strategickém partnerství mezi Českou republikou a Korejskou republikou. Součástí její delegace by měla být také velmi silná podnikatelská skupina. Předpokládám, že i v této delegaci by mohli být další zájemci o přímé investice v České republice. Chci také připomenout, že součástí mé delegace v Korei bylo 49 zástupců českých firem a podnikatelského fóra, které jsme zorganizovali, se zúčastnilo více než 130 významných představitelů soukromého a státního sektoru z Korejské republiky. Takže i ta návštěva vedla k výraznému zintenzivnění vzájemných kontaktů. Jsem přesvědčen, že intenzivní cílená podpora obchodních vztahů, ekonomické diplomacie, zájemců o investice v České republice by měla přinést konkrétní výsledky. Ty by se měly dotknout i Moravskoslezského kraje.
Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážená paní poslankyně, děkuji za spíš komentář a následně poslední otázku. Ano, pro mě je cestovní ruch prioritou Ministerstva pro místní rozvoj. A cestovní ruch je prioritou i této vlády, což dokazují i snahy naší vlády, orientace i na jiné trhy, než jsme byli dosud zvyklí, což bych ráda následně zmínila, i na jaké země se chceme orientovat. Úplně nesouhlasím s tím, že by vnímání České republiky bylo v zahraničí roztříštěné. Asi to nebude úplně tím, že se řekne cestovní ruch, ale možná je to i jinými vlivy než opravdu jenom agendou cestovního ruchu. To je takový hlavní cíl - zvýšit příjmy z cestovního ruchu. Když někam jedu a setkávám se s mnohými právě i profesními organizacemi i starosty a ostatními, když se ptám, co to je cestovní ruch, tak mi všichni řeknou: postavit hotel nebo rekonstruovat památku. Ale to není cestovní ruch. Proč? Toto se nám nepodařilo ani zvrátit. To je prostě názor a ty finance na cestovní ruch prostě již nepůjdou. Též nejsem úplně oprávněná sdělovat veškeré detaily ohledně této agentury v tuto chvíli jako i statutární orgán MMR. O co já ještě nyní usiluji, a my jsme si až teď byli schopni zmapovat, jaká zahraniční zastoupení opravdu máme. Mám tabulku nákladů, na kolik nám jedno zahraniční zastoupení vyjde. A samozřejmě tam budu činit také některé změny, protože máme zahraniční zastoupení i ve státech, kde k nám už například ti turisté nejezdí. To nemá smysl. To znamená, jednak aby pojišťovny pojišťovaly naše lidi, kteří jezdí na dovolenou, a jednak aby pojišťovaly cestovní kanceláře proti úpadku. Nedám do druhého čtení zákon, kde si nejsem jistá, že budou ochráněni naši spotřebitelé a naše podniky. Co je další věc - zákon o cestovním ruchu. Velice detailně debatujeme, a nejenom MMR úzký tým, s kraji, se starosty, máme spoustu platforem na cestovní ruch. Dokonce jsem vytvořila i kolegium cestovního ruchu, kde máme zastoupeny právě všechny profesní organizace, včetně samozřejmě cestovek, různých dalších organizací, kraje -
Dobře, děkuji. Ptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Není tomu tak. Prosím dalšího vylosovaného a tím je pan poslanec Holík, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Mládka.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane ministře, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, moje interpelace zní: personální otázky na Ministerstvu zdravotnictví. Těch otázek by mohlo být asi mnoho vzhledem k šachovým partiím, které se teď na ministerstvu dějí a asi do června dít budou. Trápí mě jejich nedostatek, jejich pracovní podmínky, jejich ohodnocení, jejich kompetence a samozřejmě systém vzdělávání naší republiky, který já osobně nazývám chaosem. Setkávám se se zdravotními sestrami a v květnu připravuji i velkou konferenci na toto téma v Poslanecké sněmovně. Výhrad z praxe existuje nepřeberné množství, což by se podle mého názoru mělo v této novele projevit. Ač jsem se v mnoha věcech neshodovala, akcí se osobně účastnila také hlavní sestra České republiky paní magistra Alena Šmídová.
Paní poslankyně, budete muset dokončit svou otázku v doplňující části. Nemohu vám udělit dál slovo, musíte... Dvě minuty na otázku, jednu minutu na doplňující otázku. Pan ministr má pět a dvě minuty. Takže jestli se vzdáte doplňující otázky, tak vám dovolím, abyste přečetla ty otázky, aby pan ministr měl na co odpovídat.
Vzdám se jich, takže dávám otázku panu ministrovi. Dostaly se ke mně informace, že magistra Šmídová odešla kvůli tlakům v rámci resortu zdravotnictví.
S panem profesorem Vymazalem jsem o celé záležitosti hovořili a byl jsem ubezpečen, že zhruba do 14 dnů by místo hlavní sestry mělo být obsazeno kompetentním člověkem. Já mám prostě obavu, že ten úplný konsenzus se nenajde. Myslím si, že je třeba ten zákon předložit, a pokud tam jsou věci, které je třeba rozhodnout, tak po nějaké velmi seriózní diskusi tu záležitost rozhodneme.
Děkuji panu ministru Němečkovi a končím tuto interpelaci.
Děkuji. Vážený pane předsedající, dovolte mi nejprve k vám. Já jsem si vždycky velice vážil toho, jak řídíte objektivně a nestranně schůzi. Myslím si, že jste teď v uplynulých minutách prokázal, že dneska jste asi unaven, vyčerpán a už na to nemáte. Já vás prosím, abyste se nechal vystřídat, neboť jste nezjednal pořádek, když tady ministr vlády urážel našeho kolegu.
Pane kolego, samozřejmě, je možné, abych se nechal vystřídat, pokud na tom trváte.
Já vás požádal - ano, nebo ne. Dobře, já to respektuji. Takže moje interpelace běží, mám na to 50 vteřin. Vážený pane ministře financí, chtěl bych se zeptat a odkázat se na vaše slova, která tady dneska zazněla, že ty peníze vrátíte. Tedy myšleno vy jako majitel MAFRA vrátíte peníze, které MAFRA získala od státních podniků. Dovolte mi se vás tedy zeptat - vrátíte ty peníze kdy? Tento týden nebo příští týden? A druhá: Kolik to peněz bylo?
Slovo má pan ministr Babiš.
Pokud Beneš otevře kasu, můžete ho vzít do pokladny.
Děkuji. Vážený pane ministře, pane továrníku Babiši, pane mediální magnáte. Těch eventů bylo více a nejednalo se jenom o ČEZ. Je tam uvedena i firma Čepro nebo ČEPS.
Děkuji, pane předsedající. Nedávno jsme schválili služební zákon a já jsem hlasoval pro. Věřil jsem, že jakýkoli zákon je lepší než žádný. Na Ministerstvu zahraničí se totiž principy tohoto zákona poměrně razantně obcházejí. Vážený pane ministře, po vašem nástupu do funkce jsem do vás vkládal opravdu velké naděje. Očekával jsem také -
Já se omlouvám, pane kolego. Myslím, že slovník této Poslanecké sněmovny by měl mít jistou úroveň.
Očekával jsem také, že se budete snažit odstranit následky předchozích partajních čistek a rehabilitovat ty, kteří byli z ministerstva v době vlády ministra Schwarzenberga odstraněni. Bohužel musím konstatovat, že práce personální politiky se nezměnila, není-li nakonec horší, než tomu bylo za vašeho předchůdce. Kariérním diplomatem se člověk stává na základě úspěšného výběrového řízení a absolvování studia na diplomatické akademii. Jaká je ale současná praxe na MZV? Letos bude přijato na diplomatickou akademii méně než deset uchazečů. Ministerstvo zahraničí však od nástupu nového vedení přijalo již více než 130 nových pracovníků, všechny na výjimku ministra, tedy bez konkurzu. A nejedná se zdaleka jen o řadové pracovníky. Uvedu příklady: ředitel odboru správy majetku pan Ing. Kyslík a další, nemohu je tady vyjmenovávat. Divné to je. Místo nich totiž bylo přijato 130 perspektivních diplomatů na ministrovu výjimku. Jakou mají kvalifikaci?
Přeji vám dobré odpoledne. Zazněla tady tvrdá slova, jak jsme slyšeli, na adresu Ministerstva zahraničí a údajné nepořádné personální politiky. Ta byla tuším přepsána z toho článku v novinách, který se objevil na začátku týdne. Ten stopstav je samozřejmě třeba zrušit a to se chystám učinit už brzo. Ale rád bych vysvětlil, že to není tak, že bych já přijal 130 zaměstnanců na výjimku. A všechny tyto změny, které jsou podle mě naprosto přiměřené z hlediska rozsahu, jsem prostě provedl. A samozřejmě, že podle nového služebního zákona to dozná určitých změn, protože podle něj bude existovat politický kabinet, to znamená, tam je vlastně přímo pravidlo pro to, jak se mají tyto nové síly, když přicházejí s ministrem a předpokládá se, že odejdou s ministrem, jakým způsobem se mají zaměstnat. My to podle toho taky upravíme. Když mi dokážete, že jsem tento princip nějak porušil, tak můžete mluvit o něčem zásadním. Takhle si myslím, že to, co tady zaznělo, bylo velmi přehnané a v řadě údajů naprosto nepravdivé.
Ptám se, jestli pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.
Já si myslím, že to prostě v pořádku není, a ptám se, jakou tito lidé mají kvalifikaci, kolika jazyky hovoří, jakou mají praxi z diplomacie, když jsou přijímáni na důležitá vedoucí místa na ministerstvu.
Pět kontrol bylo bez závad.
Já děkuji a táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.
Děkuji za odpověď. Toto je krásný příklad.
Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Ondráček, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra vnitra Chovance.
Všichni byli zadrženi a po výslechu umístěni do záchytového zařízení Ministerstva vnitra. Nyní bude muset cizinecká policie rozhodnout, zda uprchlíky vrátí zpět na Slovensko, což je země, odkud přijeli, nebo zda skončí v azylovém zařízení. I z tohoto případu je zřejmé, že Česká republika je ve většině případů pouze tranzitní zemí, ale tu a tam je i zemí cílovou. Vzhledem ke složité mezinárodní situaci, a to nejen v Sýrii, ale i v dalších zemích všude po světě, lze očekávat, že uprchlíků bude přibývat. Odhalováním nelegální migrace, uplatňováním represivních opatřeních vůči cizincům zdržujícím se na území České republiky v rozporu se zákonem o pobytu cizinců na území ČR se zabývá v rámci Policie České republiky služba cizinecké policie. Ale právě ta byla v rámci neustálých reorganizací a snižování počtu příslušníků v posledních letech nejvíce zdecimována. Otázkou tedy je, zda je tato služba v současné době připravena a schopna čelit možnému přílivu nelegálních uprchlíků.
Já děkuji, bude vám samozřejmě odpovězeno písemně. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka, který bude interpelovat ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Na svých stránkách uvádí Frank Bold mezi dárci jak Ministerstvo životního prostředí, tak Státní fond životního prostředí. Jak ale vyplývá ze zveřejněných výročních zpráv sdružení, které můžeme na stránkách nalézt rovněž za roky 2012 a 2013, toto sdružení přitom nebylo v těchto letech financováno ze strany ministerstva ani ze strany Státního fondu životního prostředí. Jak víme, je sdružení Frank Bold hlavním garantem Rekonstrukce státu. A pokud by se jednalo o financování nějakých konkrétních projektů z grantových schémat, pak moje otázka je podobná: Z jakých grantových programů, na jaké projekty, v jaké výši a za jakým účelem byly tyto dary poskytnuty?
Dobré odpoledne ještě jednou. Z operačního programu Životní prostředí žádala společnost Ekologický právní servis projekt v roce 2010, který ale nebyl schválen k financování.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych si dovolil vás s usnesením zahraničního výboru seznámit.